Ale jsou ve zdravotnictví k tomu potřeba peníze i vzhledem k té inflaci, ke zvyšování nákladů, ke zvyšování vstupů, které nejen zdravotnictví provází. A to ani jsem ještě nehovořil o tom, že vláda přišla s tímto návrhem ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. To znamená předtím, než do systému zdravotnictví nám tady přišly statisíce ukrajinských migrantů. Takže teď tady nebudu rozebírat problematiku ukrajinských migrantů, kteří jsou pro vládu Petra Fialy na prvním místě, a vláda kašle na české občany, těm nepomáhá, pomáhá Ukrajincům. Takže jak jsem říkal, hnutí SPD tento návrh nikdy nepodpoří. Jsme proti zhoršování zdravotní péče pro naše občany.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura.
Tak jenom pár poznámek. Tak mu připomenu, že za prvních pět měsíců systém zdravotního, veřejného zdravotního pojištění je v zisku 6 miliard. On navrhuje zvýšit platbu za státní pojištěnce, to znamená i za uprchlíky. Současně ve svém vystoupení řekl, že navrhuje zvýšit daně zaměstnancům a zaměstnavatelům. Máme peníze jenom daňových poplatníků, nic jiného. Takže bavíme se o tom, abychom rozumně spravovali peníze daňových poplatníků. Jedna faktická chyba za druhou. Na ty urážky nebudu reagovat. Ale pak použil případ Německé pošty. Já bych poprosil pana předsedu Okamuru, aby si nechal zjistit, kdo je vlastníkem Německé pošty. On si myslí, že je to stát, evidentně z jeho vystoupení. Ano, je to úspěšná firma. Mimo jiné proto, že stát ji privatizoval. Ano, je to úspěšná, zisková firma. Představte si jeho vystoupení, co by tady vyváděl, kdybychom s obdobným plánem, s obdobnou ambicí přišli my.
Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jakob a připraví se s faktickou pan poslanec Mašek. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za dodržení času. Nyní je přihlášen s faktickou pan poslanec Tomio Okamura a připraví se s faktickou pan poslanec Brázdil. Prosím o dodržování času. Poprosím dále pana poslance Kučeru a připraví se pan ministr Stanjura.
Je to takový velmi dojemný příběh, loučit se s takovým nesmyslným zákonem. Pokud jste četli knihu Zdeňka Jirotky, on tam někde na závěr ten dědeček pana Oulického spolu se Saturninem vytvoří kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru. Tak pan Volný by je zásoboval tedy plně. Uvidíte tam přesně ty podniky, které jste tady zmiňoval, že tam nepatří. A prosím, už opravdu nepřidělávejte více práci té kanceláři pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A jenom na závěr bych tady ukázal účtenku z rakouského penzionu. Tolik k rakouskému EET.
Nyní faktická poznámka pana ministra Stanjury.
Tak já bych chtěl ocenit, že pan poslanec Volný i já jsme si po celou dobu debaty o EET zachovali konzistentní názory. On byl horlivý zastánce a já horlivý odpůrce. Potvrzuji, že jsme spolu svedli mnoho i mediálních soubojů, i tady. Jinak tomu rozumím. Takže v tomhle ohledu jsem byl velmi skromný. Já to nemyslím zle. Vy budete říkat, jak je to dobře, a vaše argumenty...
Nyní se vracíme do obecné rozpravy. Je přihlášen pan poslanec Marek Novák a může se připravit pan poslanec David Štolpa. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A i v té rétorice mých předřečníků a vzájemné výměně názorů to takhle bohužel zaznívá. Vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi dobře si pamatuji, a mnozí z vás, co tu tehdy seděli, určitě také, jakým martyriem a negativními reakcemi jsme jako hnutí prošli, když jsme my tehdy za hnutí ANO tento nakonec skutečně fungující model do řízení českého hospodářství vnesli. V běžném obchodním styku je účtenka, případně faktura běžnou nedílnou součástí reklamačního procesu.
My jsme vždy hlasovali proti zavedení EET, nikdy jsme nehlasovali jinak. Jestliže tedy budeme dnes v Poslanecké sněmovně rozhodovat o zrušení EET, SPD bude opět hlasovat pro toto zrušení. Děkuji za pozornost.
Já jsem avizoval už ve své zpravodajské zprávě, že vystoupím se svým politickým stanoviskem, ale nejdřív mi dovolte, abych zareagoval na ta vystoupení, která tady byla, zejména na paní poslankyni Schillerovou, vaším prostřednictvím, která vždycky říká, že tady mluví hlasem pohádkového vlka. Tak dneska tím hlasem vyprávěla pohádku o EET, jak všechno tady bylo krásné a zalité sluncem. Ale zapomněla, že v té pohádce také přišli drábové, kteří vymáhali pokuty nikoliv za snahu neplatit daně, ale za absolutní nesmysly a administrativní pochybení. Jako například pokutu za souhrnnou účtenku za útratu jednoho stolu nebo pokutu za nepřeřízení času v EET, v systému EET, z letního na zimní. Tolik k tomu jejímu vyjádření, že k žádnému omezení svobodného podnikání nedošlo, jak zde říkala. Právě toto byl zásah, tyto pokuty, do svobodného podnikání. EET není jenom takovým IT projektem, jak tady řekl pan místopředseda Havlíček, který to srovnával s datovou schránkou. Takže to skutečně nebyl pouze IT projekt. To od začátku se nese jako červená nit naší diskusí, a proto my se neshodneme. A proto my také říkáme, a znovu to budeme opakovat, že elektronická evidence tržeb se stala symbolem uměle vytvořené nedůvěry vůči aktivním a nezávislým lidem, vůči podnikatelům, vůči živnostníkům, kteří nabízejí svému okolí své služby a jsou základním prvkem naší ekonomiky. To jsou společenské a de facto neměřitelné náklady, které přišly s EET. A všechny ty povinnosti, které s tím jsou spojené - vyvěšování tabulky, jak jsem tady řekl kontroly nesmyslných povinností, tajné kontrolní nákupy, pokuty za absurdity a ty pokuty - nebudu tady opakovat. Všechny tyto věci, které přišly se samotným systémem EET, vytvářely nepřátelské prostředí vůči živnostníkům a podnikatelům. Byl to skutečně přístup preventivní nedůvěry k ekonomicky aktivním lidem. My potřebujeme překážky odstraňovat, potřebujeme motivovat lidi ve společnosti k tomu, aby se nebáli vstoupit na nelehkou půdu podnikání, aby se nebáli riskovat, aby se jim vyplatilo pracovat, investovat a inovovat bez kurately státu, každodenní kurately státu. Je to nástroj, pouhý nástroj na vydávání účtenek, aby se platily daně, a to je přece normální. Ano, je normální platit daně. A tehdy mi paní ministryně napsala následující: Vystavení hromadné účtenky popírá základní princip EET a to je získání relevantních informací o jednotlivých tržbách poplatníka. Zavedení EET přinese desítky miliard do rozpočtu. Ono je to velmi prosté, protože se bavíme o období, kdy jsme ještě měli ekonomický růst. Díky tomu byla zvyšovaná spotřeba a rostla cenová hladina, takže díky tomu i výběr DPH byl v té době vyšší. Věrohodnost těch prezentovaných dat tehdy z Ministerstva financí zpochybňoval například Nejvyšší kontrolní úřad, který - cituji - říkal: Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat. Mýtus číslo 3, ten nejdůležitější, který se tady, i tady dneska ho paní poslankyně, vaším prostřednictvím, několikrát zopakovala, že se narovnává podnikatelské prostředí. Já jsem rád, že naše vláda přichází se zrušením EET.
Vážené dámy a pánové, tak já budu reagovat na ministra financí Zbyňka Stanjuru, protože ta vládní křeč a to, jak se zaplétá do lží, tak to je opravdu už vrchol. Dobře, já se hlásím ještě jednou.
Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Brázdil, připraví se pan poslanec Nacher, oba s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty. Nechci vás opravovat, ale je to Jakob krátce. Pan poslanec Nacher, připraví se pan ministr Stanjura.
A to teď děláte vy a to je z mého úhlu pohledu také důležitý aspekt.
Druhou věcí je Rusko. Děláme solitérní vlasteneckou politiku. Ano, ODS obdržela také sponzorský dar. A já se ptám: za co, co byla ta protislužba? Když vy říkáte, že ne, tak mi řekněte, jak vyřešíte stomatologii. Chci na vás teda řešení stomatologů. Všichni to víme, hlavně v pohraničí.
Prosím, vaše dvě minuty. Ještě faktické poznámky, nejdříve pan poslanec Tomio Okamura, připraví se pan poslanec Mašek. Prosím. Dále se hlásí pan poslanec Mašek a připraví se i pan ministr Stanjura.
Já jsem ho chtěl upozornit, my tady nehlasujeme o zavedení EET, ale o zrušení EET! A ty malé hospody se to dávno naučily, a co já mám zkušenost, pak právě ty malé hospody řvou, proč to rušíte!
Tak přece jenom ještě jedna faktická poznámka - pan poslanec Kučera a poté se připraví paní poslankyně Dostálová už do běžné rozpravy.
Já už jsem fakt nechtěl a budu krátký. Je to na každém, ať si zavede, či nezavede. Jestli někdo řeší problém nepoctivých zaměstnanců, doporučuji mu, zaveďte si ve svém podniku registrační pokladnu či jiný systém a bude vám to hlídat nepoctivé zaměstnance. O tom to je celé. A o těch hospodách, které skončily, to je velmi smutný příběh. To je velmi smutný příběh, skončilo jich plno. Nebudu jmenovat konkrétní vesnici, kde mám chalupu, ale tam skončila hospoda skutečně kvůli EET. Jak to dopadlo? Takže výsledek je takový, že v té hospodě jsou stejní lidé, možná i ten stejný pán, který tam obsluhuje, nicméně provozuje ji obec. Takhle se živil sám, teď se sám neživí, živí ho stát a obec provozuje vlastně stejnou hospodu, jako provozoval on, jenom díky tomu, že jsme, respektive hnutí ANO ho zařízlo a tu hospodu mu tím EET pustilo skutečně už do toho úplného minusu.
Nic ve zlém. Já jsem velmi zdvořilá. Tak si odškrtáváme jednu věc. A ta druhá. To nebylo tím EET.
Děkuji a máme ještě jednu faktickou poznámku.
Já jsem to tady samozřejmě bedlivě poslouchala, tu debatu, kterou jsme měli, a musím tedy konstatovat, že vláda usiluje o zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku a vede ve Sněmovně bitvu s opozičním ANO o projednání změny. Jenže experti z profesních organizací, podnikatelé i odboráři považují plán vlády za - cituji: nesmyslný návrat do devadesátek. Zároveň upozorňují, že některé podniky část příjmů opět přesunou do šedé ekonomiky. Podle mnohých by stát měl naopak evidující živnostníky odměnit. A protože se tady vzájemně napadáme, protože místo abychom to řešili racionálně, tak to řešíme politicky, tak já jsem si dovolila připravit soubor všech citátů, které jsou běžně dostupné v mediálním prostoru, kde se vyjadřují pouze podnikatelé, pouze ti, kterých se to týká. Řada odborníků i samotných restauratérů nesouhlasí se zrušením EET. Cituji: Bylo by správné EET zachovat na dobrovolné bázi s tím, že by podnikatelé, kteří by systém využívali, měli nějaké výhody od státu. Stát by jim tak nepřímo vzkázal, že jim důvěřuje, říká představitel z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V současné době, kdy je systém pozastaven, dál dobrovolně eviduje své tržby přes 200 tisíc podnikatelů. S motivací odměn od státu by se jich k systému mnoho dalších vrátilo. Také další podnikatelé jsou přesvědčeni, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí. Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. To už dnes funguje v různých zemích. Tvrdíme, jak moc digitalizujeme Česko, přitom v plánu je vlastně vypnutí digitalizace maloobchodu. Řada provozoven fungovala před EET jen s papírem a tužkou. EET pokladna byla jejich první. A takto bych v těch argumentech mohla pokračovat, v argumentech, které se týkají těch, pro které ten systém je zaveden, to znamená podnikatelů. A co na tyto argumenty podnikatelů, na požadavek dobrovolného zavedení elektronické evidence tržeb, říká pan ministr? cz: Dosud prý pro tento krok neslyšel relevantní argumenty ani návrh vhodného protiplnění, které by mohl stát nabídnout podnikatelům pokračujícím v EET. Jak jsem řekla, já jenom cituji to, co je běžně dostupné v mediálním prostoru. Experti navíc zmiňují další velmi nepříjemný efekt případného konce systému, a to menší ochotu podnikatelů přijímat platební karty, a tedy návrat k hotovosti, která se nemusí vždy objevit mezi přiznanými příjmy. Týkalo by se to hlavně venkova a menších měst. Tím se stát lépe vypořádá s problémem šedé ekonomiky. Další významný hlas pro podporu dobrovolné evidence zní z Hospodářské komory, která navrhuje používat dobrovolnou evidenci tržeb. V obecné rovině komora myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí, stejně jako ostatní kritici rušení evidence, opatření, jak omezit nekalou konkurenci, respektive narovnat podnikatelské prostředí.
Byl jsem ve Stockholmu na promoci mého syna a měl jsem jeden čas mánii, nakupoval jsem si malé skleničky medu z celého světa a byl jsem si na trhu koupit skleničku medu. Byl jsem s panem Václavem Votavou, v té době to byl šéf rozpočtového výboru, většina ho tady znáte, byli jsme v Jižní Koreji. Budu pokračovat dál. Takové ty šílenosti, jako že to zavaří systém, že to nebude fungovat, se samozřejmě rozplynuly a od samého začátku to úplně perfektně fungovalo. A myslím si, že i vy jako opozice jste z toho byli vyloženě zaskočeni. Nicméně připravovali jsme druhou a třetí vlnu. A já jsem nechtěl, nicméně mí kolegové řekli jo, pokud potom nějakým způsobem to bude jednodušší schválení, tak se to udělá. Mě by zajímalo, pane ministře, kdybych teď řekl: No přece nemůžeme rušit EET jen tak jedním hlasováním. Nemůžeme přece zrušit EET jedním hlasováním. - Berete si slovo. Jsem zvědavý, jestli mi k tomu řeknete, že byste v tomto případě byl pro a nechal pana Munzara tady 12 hodin cvičit. Jenom bych opravdu znova chtěl podotknout, že jsem z toho smutný, že to opravdu dneska večer, pokud se to posune do druhého čtení, obrečím, protože jsem bytostně přesvědčen o tom, že to má smysl, jsem bytostně přesvědčen o tom, že půlka Evropy včetně Italů, Švédů, Němců, Rakušanů nejsou úplní blbci a ten vztah ke svým živnostníkům a podnikatelům mají jistě dlouhodobě lepší než u nás, protože my jsme do roku 1989 ani nevěděli, co to znamená. A já vždycky když něco dělám, ale i v rodině, tak vždycky kouknu za hranice, nemám to daleko, a kouknu, jak to tam dělají, protože jak tady někdo dobře řekl, nebudeme vymýšlet kolo, když to někde vymysleli. Nechte aspoň dobrovolně. Když já taky moc nerozumím, co by to přineslo, dobrovolné EET, ale proč by se ta první a druhá vlna nenechala běžet tak, jak běží? Vždyť oni jsou na to zařízení. My jsme se na to dali, nakoupili jsme, zvykli jsme si na to, a vy to teď budete rušit? No asi to taky přežijí, to máte pravdu. Ale prostě velkou logiku to nemá. Já to řeknu takhle. Já jsem tam nedělal, ale dovedu si to představit. Vím, že když jdu na finančák u nás v Tachově, tak vím, co to je za mašinérii. A musím říct, že za dob řízení ministerstva panem Babišem a lidmi, kteří se dostali na vedení Finanční správy, ta Finanční správa určitě zlepšila svou kvalitu. Ale já nepopírám, že se tam staly nějaké chyby. To přece je normální v těch obrovských číslech. Ale když se tady bavíme o nějaké stabilizaci, o EET a vy tady vytahujete, jak hrozně špatně pracovala Finanční správa... My jsme to přece viděli, pane ministře. To byl poctivý a neskutečně pracovitý kluk, holt možná někde víc agilní, než bylo zdrávo. To je pravda. Ale tady to vytahovat a říkat, vy jste to dělali úplně na hovno, my to budeme dělat líp? No, je to politika.
Myslím, že bychom měli mluvit slušněji, pane poslanče, tady. A připomínám, že sice ministry můžeme oslovovat napřímo, ale poslanci se vzájemně oslovují prostřednictvím předsedající. Nyní faktické poznámky - pan poslanec Jakob, připraví se pan poslanec Kučera, následuje pan ministr Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já tady mám teď faktické poznámky, které sem skáčou, a já se zeptám, jestli bude mířit, ta faktická poznámka, k tomu, kdo už zahájil tu rozpravu. Nikoliv tady teď. Pak je tady pan Vomáčka. A je to tedy faktická poznámka teď.
Jestli chcete mluvit, máte přednost.
Já rozumím tomu, že když jste začali s tím EET, že to bylo politické. Já tomu rozumím. Protože já mezi ty lidi chodím a oni sami říkají: Dejte nám to EET aspoň dobrovolné. Tak jak oni byli sami odpůrci a říkali: My jsme byli ti, kteří ho nechtěli, to EET, tak teď jsme se dostali do fáze po roce a půl, co to běželo, že už ho prostě chceme. My v tom klidně pojedeme dál. Hlavně nám to nevypínejte, nechte nám to běžet, protože opravdu se to narovnalo. Říkali - ti mají pohostinství, číšníci jsou spokojení, protože dostali vyšší peníze, už nedostávají peníze na ruku, už je to všechno ofiko, platí se sociální, zdravotní a tak dále. Oni říkají: Nemusíme dělat zrcadlo každý večer, protože nikdo nekrade. Nikdo nekrade. Protože ve své podstatě to ani nejde, protože jakmile to namarkují, tak prostě to jde přes ten systém. Všichni jsou spokojení. Já chápu, udělali jste chybu, ale vždyť je přece lidské uznat, že to byla chyba a že se to osvědčilo. Proč to ničit, když se to osvědčilo? Každý člověk dělá chyby, i strany dělají chyby, jenom si to umět přiznat.
Já děkuji. Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Vomáčka, poté pan poslanec Kučera.
Já si na tu informační kampaň velmi dobře pamatuji.
Dobrý den, děkuji za slovo.